Od čeho máme samosprávy? Taky jsem si já pravicová politička nikdy nemyslela, že na Praze 2 budeme držet takhle dlouho jesle. Teď nenarážím na slova našeho bývalého předsedy Václava Klause, že to je levicový výdobytek. Žena má zaběhnutý podnik, rozhodne se vrátit, nebo nemůže si dovolit, aby v tom podniku byl po delší dobu někdo jiný. Ale nenuťte nás k tomu zákonem. A dnes jsme dokonce jednu tu budovu nově použili pro školu. Oni prostě nevím co. Tak nic takového není pravda. Využijte ten poslanecký týden, nebo alespoň to poslanecké pondělí a zajděte se podívat do nějaké mateřské školy, promluvte si s příslušnou paní ředitelkou nebo ředitelem a zeptejte se jich na názor. Já skutečně neznám ve svém okolí nikoho z vedení našich předškolních zařízení, který by tento návrh podporoval. To si myslím, že v tomhletom nikdo z vás tohle nemůže rozporovat. Jsou na to studie, které jsou veřejně dostupné. Budete si moct vybrat z různých variant. Myslím si, že to není nic složitého. Kolegyně Nina Nováková tady zmiňovala inkluzi. Ano, inkluze je obrovský problém v našem vzdělávání. Praha 2 nikdy neodmítala děti k inkluzi ani s žádným zdravotním hendikepem. Tam, kde můžeme, stavíme bezbariérové výtahy. Na druhou stranu jsme pražskou památkovou rezervací na polovině území. Na druhé polovině území jsme památkovou zónou. A to, že se Praha 2 snaží opravdu vyhovovat rodičům, jak může, to mi snad paní ministryně potvrdí. Ale ne všude to jde. Jsou to manažeři. Jsou to lidé, kteří mají odpovídající vzdělání, kteří mají zkušenosti, kteří skutečně vykonávají povolání, kterého já si velice vážím. A tito lidé se dostávají úplně na vedlejší kolej. Není možné v našem školství připustit to, že zřizovatelé a učitelé se budou muset přizpůsobovat úplně všemu. Snažíme se vyjít vstříc. Ale přizpůsobovat se a plnit nesmyslná rozhodnutí prostě není v našich silách. Myslím si, že skutečně těch finančních dopadů, ať už právě v rámci inkluzivního vzdělávání, anebo i v rámci toho povinného roku vzdělávání, posledního roku v mateřské školce - tak jaké budou? Může mi paní ministryně nebo paní zpravodajka odpovědět, jaké budou finanční nároky, kdo to těm obcím, zřizovatelům těchto zařízení, kdo to zaplatí?
Měli bychom podle ODS a TOP 09 říct ano, to se nedá nic dělat, mají na to právo? Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že je právem většiny v této Poslanecké sněmovně po více než 20 hodinách rozpravy ve třetím čtení o zákonu hlasovat. A z pohledu ochrany principu parlamentní demokracie jsem dokonce přesvědčen, že to není jen jejím právem, ale i povinností.
Eviduji zde tři faktické poznámky. S první poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Fiala, poté pan poslanec Fiedler.
Děkuji. Ve smyslu jednacího řádu reaguji na vystoupení svého předřečníka, který, nevím, jak vás, ale mě v každém případě šokoval tím, že řekl, že zákon o státní službě byl schválen v rozporu s vůlí většiny této Sněmovny. Dámy a pánové, pro moji orientaci, byli byste tak laskavi, a zvedli byste ruku ten, kdo hlasoval proti své vůli? Ani jeden. Vidíte, prostřednictvím paní předsedající pane předsedo Sklenáku, zase jste neměl pravdu. Ano, když jsme slibovali, že tento nástroj bude použit jenom výjimečně, tak jsme, přiznám se, měli malou představivost. Neuměli jsme si představit, že připravíte zákon likvidační pro určitý sektor ekonomiky, že připravíte zákon likvidační pro ekonomickou svobodu a že připravíte zákon, který je ve svém důsledku opravdovým tunelem na daňového poplatníka, který má ještě za zády připravené krádeže ze zadání zakázek z volné ruky. To jsme si představit neuměli, a proto jsme tento výjimečný nástroj použili podruhé. Jen tak řečnickou otázku si dovolím položit. Týká se to jednoho jediného zákona. Kolik desítek zákonů vy blokujete těm, kteří mají stejnou zákonodárnou iniciativu jako vláda, tedy poslancům, kolik jich blokujete již déle než rok? To není obstrukce, že to vůbec nedáte na pořad? Já jsem včera dojetím slzel, když jste se po roce vrátili k mému návrhu zákona.
Pane poslanče... Prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Pan předseda Sklenák mluvil o výkladu práva a nějakého právního předpisu ad absurdum. Ale jeho příklady o chování opozice a možném chování opozice byly dovedeny ad absurdum. Já jsem nechápal, že to, že s námi jednáte, vy vnímáte jako vydírání, ale jsem rád, že nakonec k tomu jednání došlo. A teď pokud jde o tyto obstrukce. Ve třetím čtení se tady spolu scházíme a bavíme se něco přes 20 hodin. To jsou zhruba tři pracovní směny. No to zase není tak dramatická situace, jak vy to tady líčíte. A upřímně řečeno, co my tady blokujeme? Sněmovna normálně běží, další zákony se přijímají. A my pouze blokujeme, nebo diskutujeme na jedné mimořádné schůzi ve věci jednoho zákona. A pokud jde o ten váš příklad ad absurdum, že by tedy pravicová opozice mohla zablokovat všechno a že bychom řekli: Tak ty zákony Sobotkovy vlády se nám nelíbí, tak my budeme hlasovat proti všem. Tak mně tady nic nevykládejte o nekonstruktivní opozici, která chce blokovat ušlechtilé úmysly vlády. Týká se to jednoho zákona, děláme to několik hodin a žádné drama se v Poslanecké sněmovně nekoná.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já bych využil tohoto času, abych načetl malou legislativně technickou úpravu.
Je to faktická poznámka a v ní nemůžete načítat legislativně technické úpravy. Můžete pouze reagovat na průběh nebo dát procedurální návrh. Je mi líto, pane poslanče.
Dobře. Jak jsem zaregistroval, pan vicepremiér Babiš tady vzpomínal mě s tím, že jsem tady sdělil, že to není pravda, že se to týká jen malých a velkých se to netýká. Já jsem to myslel tak, že tímto zákonem řešíme určité věci, a já pořád říkám, že to je v pořádku, že daně se platit mají. A mohli jsme projednávat jiné zákony, které by přinesly jiné příjmy do státního rozpočtu. Cituji. "Vyvrátil jsem fámu, že velké podniky budou mít jiné podmínky než živnostníci." A zejména druhá věta. Ti, co mají jinou činnost, nebudou mít tuto daňovou úlevu pro odbyt svých výrobků, pro růst svých tržeb. A to je jeden z důvodů, proč já mám výhrady k tomuto zákonu, přestože souhlasím s tou základní myšlenkou.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím s faktickou místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já v reakci na kolegu Kalouska pro všechny poslance Poslanecké sněmovny, nikoliv pro něj. Nemám rád manipulativní projevy a tento byl velmi manipulativní. Naopak, jejím úmyslem zákonodárce bylo, pokud se stane to, že po více než 120 dnů
Slabé regulatorní požadavky na vstup osob do odvětví. Konkrétní opatření. Způsob ověření a institucionální zajištění ověřování odborné způsobilosti. Způsob uspořádání povolovacích a dohledových činností České národní banky. Způsob sankčního režimu a možnost odejmutí licence za určitých podmínek. Stanovení regulace a vymezení nemovitostí pro jejich financování. Začlenění překlenovacích úvěrů do působnosti zákona. Regulace předčasného splácení úvěrů na bydlení a další opatření.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Fiedlera a řádnou přihlášku pana poslance Votavy.
Já bych jen zareagoval na návrh předkladatele, co tady zaznělo. Návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů.
Také děkuji.
Dobře, takže budu povídat. Tak dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomuto zákonu o spotřebitelském úvěru. Sněmovna vyzvala vládu, aby v souvislosti s poškozováním práv spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů a v souvislosti s lichvářskými praktikami některých nebankovních poskytovatelů také přijala tuto materii a postavila se k tomu. Chtěl bych říci, že problematika poskytování spotřebitelských úvěrů se stala již takovým evergreenem. Navrhovali jsme omezení pro souhrnnou výši smluvní pokuty pro případ neplnění závazku ze strany dlužníka. Vzhledem k tomu, že tehdy vlastně došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, tak potom již nebyl znovu do Poslanecké sněmovny předložen. Byly to i organizace na ochranu spotřebitelů, ale byla tam zastoupena i široká veřejnost. Jim stačí k provozování této činnosti dnes pouze živnostenský list. Nikdo je nekontroluje.
Ať už tím, že je vyšší kupní cena, nebo tím, že on přímo ze smlouvy o prodeji nemovitosti je plátcem. Jediné, co se může změnit, je ten, kdo má povinnost vůči státu a finančnímu úřadu. Nebudeme navrhovat zamítnutí, jenom avizuji, že v dalších čteních navrhneme zrušení této daně, protože když se podíváte na odpověď pana ministra na jednu z mých písemných interpelací, tak zjistíte - stovky, stovky úředníků se věnují této jednoduché dani, což je v zásadě administrativní věc. A jestli se některá daň těžko vysvětluje občanům, proč ji platí, tak je to zrovna daň z nabytí nemovitosti. A pak je výsledek úplně jednoduchý.
Děkuji. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Hlasování číslo 202 jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání?
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh na změnu zákona v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní. Česká republika i Evropská unie se zapojily do mezinárodního boje s daňovými úniky, kterým předcházely předložený návrh zákona. V daném případě jde o výměnu informací o finančních účtech rezidentů cizích států. Výměna informací se všemi těmito státy bude probíhat velmi podobným způsobem, a proto je vhodné ji upravit v jednom zákoně. Z toho důvodu bylo zvoleno řešení zrušit zvláštní zákon o výměně informací se Spojenými státy americkými a upravit tuto výměnu v rámci stávajícího zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. V současné době státy, s kterými mají být automaticky vyměňovány informace na základě navrženého zákona, přijímají obdobné zákony, aby mohly začít poskytovat České republice informace o českých daňových rezidentech. Ty využije Finanční správa pro správné stanovení jejich daňových povinností. Přesto ale bohužel došlo ke zpoždění, a zákon k 1. lednu 2016 již nabýt účinnosti nemůže. Účinnost tedy musí být vhodně upravena tak, aby byl zákon platný a účinný co nejdříve.
To je možná trošku na to nadzvednutí obočí. Ale jinak, jak říkám, doporučuji Poslanecké sněmovně tento tisk odsouhlasit v prvním čtení.
Otevírám tedy podle programu další bod, který jsme měli pevně zařazený, a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
Daný návrh projednal školský výbor, došlo k určitým parametrickým posunům v rámci jednotlivých okruhů, stejně tak byly podpořeny školským výborem pozměňovací návrhy týkající se dalších legislativně technických a praktických problémů z praxe nebo možnosti lesních školek vstupovat do školského rejstříku. Tolik postačí pro úvod pro druhé čtení.
Já vám děkuji, paní ministryně. Došlo zde ke změně pana zpravodaje, protože pan poslanec Kořenek se omlouvá a je nemocen. Prosím.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslím, že kolegové ve svých vystoupeních vás s nimi seznámí, a ráda bych se potom přihlásila do podrobné rozpravy.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji osm přihlášek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, my už jsme měli začít s inkluzí před několika lety. Inkluze se totiž netýká jenom žáků, kteří mají specifické potřeby směrem, řekněme, k nějakému postižení nebo znevýhodnění zdravotnímu nebo mentálnímu, ale inkluze se také týká těch žáků, kteří mají specifické potřeby proto, že jsou talentovaní. A s tím vším my už jsme začít měli. Například se často mluví o tom, že inkluze se rozhodně netýká osmiletých či víceletých gymnázií. Dámy a pánové, kdo z vás byl ve škole za poslední léta, ví, že i těch se to týká. Čili není žádná škola, které by se netýkala potřeba inkluze. Ten první pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím, není ode mne nic nového. My tady žonglujeme s pojmy docházka a povinné vzdělávání.
Já bych rozuměl jeho příspěvku, kdyby ho říkal někdo jiný. Kdyby ho říkal někdo z nových kolegů, kteří sem přišli do Poslanecké sněmovny. Nicméně byli jsme to my, kteří jsme tady od sociální demokracie zažívali mnohem horší obstrukce. Ať to byl daňový balíček, ať to bylo stavební spoření, ať to byly církevní restituce. Omlouvám se, pane kolego, ale vaše vystoupení bylo velmi pokrytecké. Kdyby ho říkal kdokoliv jiný, tak bych to bral.
Tak já musím změnit to, co jsem chtěl říct, a reagovat na slova jak pana předsedy Sklenáka, tak pana místopředsedy Filipa. Není jak použít nějakého klasika z komunistické éry Viktora Černomyrdina: "Mysleli jste to dobře a dopadlo to jako vždycky." Tady jsme slyšeli opakovaně, jak sociální demokraté fňukají nad tím, jak vypadá jednací řád. Ale Roman Sklenák zapomněl říct, že vyčleněné hodiny pro třetí čtení nejsou od začátku v jednacím řádu. A prosadila si to jeho vláda, protože jí to přišlo výhodné. Nikdo z tehdejších poslanců ODS nehlasoval pro toto vyčlenění hodin ve třetím čtení. Proč to udělali? To byl úmysl zákonodárce. To nebylo nic v zájmu projednávání a kvality zákonů. Já tomu rozumím. Pan kolega Sklenák tu nebyl. A takhle bych mohl jmenovat. Nám s tím dejte pokoj, my jsme to nikdy nechtěli a nikdy nepodpořili! Roman Sklenák říká, že už přes 20 hodin jednáme. A šest hodin byla přestávka! Každý den jsme jednali 23 hodin! Každý den! Co deset minut jsme tady hlasovali. Jak já k tomu přijdu, když ti mladí teďka spí? Tak proč fňukáte? Slyšeli jsme libanonské verše. Legendární "rating" a mnohé jiné věci. Protože on usoudil. Pan ministr Babiš usoudil, že už všecko zaznělo. On už ví, že všechno zaznělo. A díky tomu, jak jednáme, tak aspoň může odpovídat. Mě docela baví ten formát debaty. Vždycky v pátek klademe pět hodin otázky, ministr Babiš neodpovídá. Za týden v pátek přijde a přečte odpovědi. Dneska jsme to viděli zase. Odpovídal na dotazy z minulého pátku nebo z minulého projednávání. Je pravda, že jsem o rok a něco starší od té doby, ale pořád se cítím poměrně mladý, poměrně odhodlaný. Já nevím, proč nejste trpěliví. Všimněte si, z vystoupení předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie ani jedno slovo o EET. Ani jeden argument. Hrál si na historika, citoval nás z našich tiskových konferencí. A hned byl i prognostik. A pro kolegy, kteří tady nebyli v minulém období, tak já vám připomenu, jak probíhala každé úterý schůze. Někdy mluvili tři hodiny, když měli špatný den. Když měli normální den, čtyři hodiny. A když to rozjeli, zejména dnešní ministr zahraničí když se rozjel, tak nám tady od dvou do sedmi říkal: Chápete? Chápete? Organizovaná obstrukce! Včera bylo opoziční okénko.